Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Jan Hamáček - což se nestane, takže někdo další z navrhovatelů, což bude paní poslankyně Valachová.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych představila poslanecký návrh zákona sociálně demokratických poslanců na změnu zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Důvodem předložení tohoto návrhu zákona je pro nás fakt, že neplacení těchto tří dnů pokládáme za nespravedlivé a pokládáme je za trestání nemocných lidí. Tato úprava byla v první fázi Ústavním soudem odmítnuta. A protože současně tehdy došlo také ke snížení pojištění stran zaměstnanců, napodruhé s touto úpravou Ústavní soud test ústavnosti vykonal s pozitivním výsledkem, to znamená, právní úpravu ponechal v platnosti. To znamená, není zde dán důvod ani v tomto ohledu. Podotýkám, že těchto případů jsou desítky tisíc lidí, kdy ztrácejí řádově tisíce korun ve svém příjmu, který už tak je nízký, a dostávají se z důvodu nemoci, ač si předtím platí nemocenské pojištění, na hranici chudoby. Samozřejmě tohle musíme zásadně odmítnout. Z toho musí zaměstnanec zajistit obživu sobě, své rodině, doplácet na léky a případně i uhradit regulační poplatek 90 Kč za návštěvu pohotovosti.
Prosím ještě jednou o to, abyste se ztišili. Prosím, paní poslankyně, pokračujte.
Velké procento zaměstnanců tak nedosahuje těchto částek, protože je zaměstnavatel nezaměstnává na stanovenou týdenní pracovní dobu. Máme zde u nízkopříjmových zaměstnanců velkou skupinu zaměstnanců, kteří mají zkrácený pracovní úvazek.
Z mého pohledu bych tedy doporučoval pokračovat v dalším projednávání tohoto zákona, a to konkrétně bodem d) odst. Věřím, že při dalším projednávání, pokud k němu dojde, nalezneme rozumný kompromis, byť pan ministr přesvědčil náš klub, abychom hlasovali proti, takže v tomto směru budu mít trošku složitou pozici.
Teď přečtu omluvy.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se také já vyjádřil k tomuto návrhu zákona. Podle mého názoru začínáme žít trochu bohužel v nárokové společnosti, která říká: Mám právo přijít do hospody, která někomu patří, a státe zařiď, aby to byla nekuřácká restaurace, protože nechci, když jdu z hospody, smrdět kouřem. Státe, zařiď to. Mimochodem, to je častější argument normálních lidí, se kterými jsem o tom mluvil, než poukazování na zdravotní rizika. Ta všichni známe. Pokud bychom hlasovali pouze podle zdravotního hlediska, tak by přece kouření mělo být nelegální. Zakazovat kouření na určitých místech, kterým se nevyhneme, má své opodstatnění. Školy, veřejné instituce, nemocnice, a to také nikdo tímto návrhem nezpochybňuje. Ale u hospod a restaurací je to jinak. Mimochodem nic neomezil, pouze přesunul kuřáky ven, na chodníky, kudy chodíme všichni s dětmi, pod okna, kde bydlí třeba nekuřáci. Náš návrh, protože já jsem ho také podepsal, právo volby vrací. Tento návrh není o škodlivosti kouření, dokonce není ani návratem k plně kuřáckým restauracím. Nejčastěji, pokud jsem tady dobře slyšel, se tady argumentuje škodlivostí pasivního kouření, ale víte, kdo je nejvíce pasivním kouřením postižen? Jsou to skutečně návštěvníci restaurací, nebo jsou to děti kuřáků? Restaurace a hospody jsou soukromé, do kterých jít na návštěvu nemusíte, pokud nechcete. A já tento zákon podporuji, protože vrací právo volby a zároveň zachovává místa, kam chodit nemusíme, jako nekuřácká. Děkuji za pozornost.
Tak já také děkuji. Nyní prosím pana poslance Dolínka, připraví se pan poslanec Pávek. Prosím, pane poslanče.
Dobré odpoledne. Nebylo to nic, co by pálilo většinově nějaké město, obec nebo nějakou skupinu, myšleno skupinu, která má nějaké problémy, je nějak znevýhodněná, ale opravdu znevýhodněná. Připravilo se zde něco, nějaký zákon, který oproti předřečníkovi naopak vyhrazuje někomu výhodu, může si udělat kuřárnu. Umíte si představit, že v autobuse linka Praha-Liberec by tam byla kuřárna, vzadu, poslední čtyři místa, dvířka, a tam by byla kuřárna? A teď najednou přicházíme s tím, že když jsme se dokázali vypořádat i s kouřením v restauracích, opět hledáme nějakou mezírku, jak to tam vrátit. V jeden den se kouřit mohlo, druhý den jste ve většině restaurací ty popelníky nenašli. A podle mě aspoň ten rok se mohlo počkat, a kdyby se teď započalo s nějakou tvorbou, ta diskuse by určitě byla věrohodnější. Ještě je tam jedna věc a tou samozřejmě je samotné postavení hospodských a těch, co říkají, že na ně to tvrdě dopadlo. Když nepodniká ve svém, ani by to nemohl často udržet. Jsem si toho vědom. Na druhou stranu ale opět jsou lidé, kteří nechtějí v těch malých obcích kouřit, a když je tam jediná hospoda a kouří se v ní, tak jiný výběr ten člověk neměl. Dejme tomu ještě šanci, aby to platilo nějakou dobu. Myslím si, že roční, dvouleté statistiky budou určitě užitečnější a ta diskuse bude potom podloženější. Děkuji za pozornost.
Tak já také děkuji, a než pozvu dalšího řečníka do rozpravy, tak tady mám tři faktické poznámky. Dvě minuty, pane poslanče.
Rozhodně jako nekuřák ten zákon nenavrhuji kvůli sobě. Stejně tak mi vadí to, o čem jsem mluvil předtím, ale rozhodně to není nějaký zákon, který by psali kuřáci sami sobě na míru.
Také děkuji. To byla poslední faktická poznámka. Nemám ani žádnou přihlášku do rozpravy, takže rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem, také ne.
Proto bych vás poprosila, abyste podpořili senátní variantu.
Budeme hlasovat. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. To znamená, hlasujeme o senátní verzi. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme se zákonem vyslovili souhlas ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Senátu. Končím tento bod, děkuji panu senátorovi, děkuji i paní zpravodajce. A pokračujeme bodem číslo
Já vám děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Senát zamítl tento návrh a já se přiznám, že jsem úplně v Senátu nepochopil proč. Protože ty dva klíčové výbory, které doporučovaly vrácení, ale s pozměňovacími návrhy, já musím říct, že řada těch pozměňovacích návrhů měla podporu Ministerstva životního prostředí. Na druhou stranu je fér říct, že některé pozměňovací návrhy, které byly - Proto musím zcela fér říct, že kdyby prošly ty pozměňovací návrhy všechny tak, jak je Senát navrhoval ve výborech, nebo jak byly navrženy z výborů, tak i tak bych nemohl doporučit Poslanecké sněmovně, aby tento návrh schválila. Proto si vás dovoluji požádat, abyste znovu schválili ten původní poslanecký návrh, který, myslím že 11. dubna letošního roku, byl ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou schválen.
V tom případě otevírám rozpravu a zeptám se, zda paní senátorky si přejí vystoupit. Tak paní senátorka Seitlová má slovo, případně i paní senátorka Hubáčková, pokud si to bude přát.
Dobrý den, respektive pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážení představitelé vlády, milé kolegyně poslankyně a poslanci. Výbor hospodářský a výbor pro územní rozvoj a životní prostředí navrhly pozměňovací návrhy a vrácení s těmito pozměňovacími návrhy vám zpátky do Sněmovny. Tam už by se mělo jenom dolaďovat. A z toho, z těch 26 pozměňovacích návrhů, bylo 15 legislativně technických. Ono se řekne legislativně technických, ale musím říct, že některé z nich byly skutečně na úkor nejenom srozumitelnosti zákona, ale mohou v praxi činit určité problémy. Důvody už jsem trošku naznačila, ale myslím, že ty hlavní byly ty, že zákon obsahoval velmi mnoho legislativně technických nedostatků.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Pro tazatele jsou jeho účely zcela nezřejmé. A hlavně, otázky v tomto dotazníku jsou mnohdy pofidérní a nemístné, zejména ve vztahu k účelu, k němuž mají národní srovnávací zkoušky sloužit, tedy k procesu přijetí na vysokou školu. Uvedu vám pár příkladů. Proč by fakulta nebo kdokoli jiný měl mít přehled o tom, kolik ze studentů nebo uchazečů stojí o volný vztah s výhodami? To je mi opravdu záhadou. Samozřejmě chápu, že národní srovnávací zkoušky a jejich akceptace jsou záležitostí konkrétní fakulty a nikoliv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy...
Já se omlouvám, paní poslankyně, máte pravdu. Ještě jednou poprosím všechny poslance a poslankyně, doufám, že nebudu muset jmenovat.
... který je financován z peněz daňových poplatků a který by měl sloužit čistě k jednomu jedinému účelu, tedy vybrat vhodné uchazeče o studium na vysoké škole. Zneužití této situace, kdy studenti vcelku ochotně před samotným testem vyplní cokoliv, mi připadá jako krajně nevhodné. Rozumím tomu, že pro jakoukoliv sociologickou agenturu by bylo daleko složitější a finančně i organizačně náročnější hledat lepší, nebo srovnatelné příležitosti pro získání takového vzorku dat, ale tato cesta rozhodně není tou správnou a pro mě přijatelnou. Pro doplnění bych chtěla uvést, že v posledních dnech se v médiích objevila také informace o tom, že přijímací zkoušky na vysoké školy v rukou soukromých společností se staly skutečně velkým byznysem, ať už jde o přípravné kurzy, učebnice a podobně. Takto, jak jsem vám to dneska odprezentovala, aby se do něj přičítaly i takové záležitosti, jako jsou pofidérní demografické a sociologické šetření pod záminkou všeobecné prospěšnosti. Děkuji vám, kolegyně, kolegové, za případnou podporu mého návrhu.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Tak máte přednost, domluvili jste se.
Já bych chtěl říct k návrhu, který přednesli Piráti, co se týká registru smluv. Protože Ústavní soud řeší otázku registru smluv, abychom nepředbíhali jedno druhé. Osobně navrhuji, abychom odložili zařazení tohoto bodu do té doby, než budeme znát rozhodnutí Ústavního soudu.
Hezké odpoledne, děkuji za slovo. Na co vlastně čekáme? Chci připomenout dlouhodobý postoj občanských demokratů k vojenským misím. Jak jsme v minulosti prokázali, patříme mezi ty politické strany, které podporují zahraniční mise našich vojáků. Současně říkáme, že tak vážný krok nemá činit vláda bez důvěry. Tak já bych chtěl vědět, jak to vlastně je. Co si vláda v této oblasti myslí, co bude prosazovat. Očekával bych, že v takovém okamžiku předseda vlády začne vyjednávat s opozicí o případné podpoře tak závažného materiálu. Do dnešního dne se tak nestalo. Mluvím za občanské demokraty, nemluvím za ostatní opoziční strany. O tom samozřejmě nemám informace, zda ta jednání probíhají, nebo ne. Nemají být, pokud to hnutí ANO myslí se zahraniční a bezpečnostní politikou České republiky vážně. Jestli to vůbec chtějí projednávat, kdy ho chtějí projednávat a kde chtějí sehnat podporu pro tento návrh.
Já vám děkuji.
Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Pane ministře, stačí vám to takto?
Ještě jednou, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Cílem této směrnice je pak zajištění přístupnějších internetových stránek a mobilních aplikací napříč celou Evropskou unií. Navrhovaný zákon má tedy zajistit přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací všem jejich uživatelům, zejména však osobám se zdravotním postižením. Internetové stránky a mobilní aplikace musí být pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní. Návrh zákona definuje povinné subjekty, na něž se povinnost zajištění přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací vztahuje. Jsou jimi stát, územní samosprávné celky, další právnické osoby veřejného práva a jejich dceřiné společnosti a konečně kvalifikovaní správci systémů elektronické identifikace. Stanovuje samotné zajištění přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Upravuje institut nepřiměřené zátěže. Přístupnost bude nutno zajistit pouze v té míře, která povinnému subjektu nezpůsobí nepřiměřenou zátěž. Upravuje prohlášení o přístupnosti. Zakotvuje proceduru vyřizování podnětů v případě, že přístupnost není zajištěna. Stanoví působnost Ministerstva vnitra a konečně obsahuje související legislativně technickou změnu zákona o informačních systémech veřejné správy. Tímto postupem bude zajištěno, že internetové stránky a mobilní aplikace povinných subjektů budou zcela v souladu s evropskými požadavky.
Prosím pana zpravodaje, kterým je Ondřej Profant, aby se ujal slova.
Vážení kolegové, právo na přístupnost informací a služeb je obecně zakotveno zejména v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, protože primárně těch se to týká. Taktéž neupravuje řadu úprav a povinností, které jsou uvedeny ve směrnici. Jednou z těchto povinností je přístupnost mobilních aplikací. Ze známých informačních systémů se to dotýká například portálu veřejné správy, eSbírky, daňových portálů, datových schránek. Dále si nejsem úplně jistý vyjmutím veřejnoprávních médií, což je jediný okruh subjektů, který je vyjmut. Evropská směrnice to zcela jasně zdůvodňuje tím, že se na ně bude vztahovat jiná směrnice, nicméně otázka je, kdy ta směrnice bude.
Než otevřu rozpravu, tak tady mám nějaké omluvenky. Nyní otevírám rozpravu, do které nemám přihlášky. Teď se tedy ptám, jestli jsou ještě nějaké další přihlášky do rozpravy. Nevypadá to tak, takže já rozpravu končím a prosím o případná závěrečná slova.
Pane Kalousku, ten poslanecký návrh řeší, že budou zneveřejněny údaje o movitých věcech. Kdyžtak, jestli víte, tak movité věci jsou účty, ty drahé věci, to je to, co těm starostům především vadí. Pak údaje o závazcích, to jsou hypotéky a půjčky a platy. Pokud podpoříme senátní novelu, tak v tuto chvíli nemáme vůbec jistotu, že ten systém bude nastaven a že ty údaje, všechny, budou neveřejné. Děkuji vám za pozornost.
Další faktická poznámka, pan poslanec Kalousek, poté pan poslanec Výborný, poté pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Jsem v tom skoro tak neznalý, jako je bilance Karlovarského kraje.
Běže to zkusit říct na tu malou vesnici. Ráno jdou do práce, odpoledne jdou na úřad. A běžte jim říct: Udělejte striptýz. Udělejte veřejný striptýz, chlapi si to pustí v hospodě. Ale toto, co vy říkáte, tak je skutečně jako bezprecedentní útok na komunální sféru.
Další faktická poznámka, pan poslanec Klaus.
Tentokrát ocením, že se pan ministr spravedlnosti neposmíval starostům, a řeknu k tomu zákonu znovu ještě jednu věc. Ten zákon je nesmyslný jako celek, žádnou transparentnost u nikoho nedosáhnete. U těch starostů je to ještě víc na hlavu. A ta senátorská verze je jemnější, takže je pro ni logické hlasovat.
Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a do obecné rozpravy je tedy přihlášen pan poslanec výborný.
Byl to poslanec Nacher, který přišel s tímto návrhem, a potom nějakou komunikací uvnitř klubu ANO ten návrh nebyl podpořen. Čili abychom věděli, jaká byla ta historie. A samozřejmě v případě, že nebude schválen, tak budeme podporovat to kompromisní řešení, které bylo vtěleno do komplexního pozměňovacího návrhu, který přijala Poslanecká sněmovna.
Jako další vystoupí v rozpravě pan poslanec Michálek
Takže logické je udělat to tak, aby to prostě bylo přístupné na první dobrou, aby to bylo veřejně. Za druhé tedy po tomto jako zpětné nahlašování těch lidí, kteří se na to podívali, tak to už mi přijde úplně úchylné. Bude se to týkat jenom určitého drobného počtu protestujících starostů, kterým se nelíbí, že dneska musí zveřejňovat majetkové přiznání. Dobře, já chápu, u těch nejmenších obcí to nedává smysl. Já tedy nerozumím té konzistenci, protože když jsem si dohledával vyjádření ODS z doby před volbami, když se projednával lex Babiš, tak tam zaznívalo, že zákon o střetu zájmů je potřeba, že to je důležitý zákon, a říkal to pan Fiala, předseda strany, a teď tady zaznívá od ODS, že vlastně celý ten zákon by se měl zrušit, od pana Klause. Tak já bych poprosil tady o vyjasnění, jak to je. To si myslím, že takhle to řeší na Západě, kde s tím mají zkušenosti. A my jsme tady vytvořili takový polopaskvil, stačilo by se inspirovat prostě systémy, kde to funguje.
Dále, osobně si myslím, že už tedy v podstatě ty připomínky a diskusní příspěvky zde byly, jsem shrnul do těchto několika zásadních bodů. Možná jsem na všechny úplně neodpověděl. Vyčkejme určitou dobu. Někteří říkají pět let, někteří říkají deset let. Dříve prostě nemůžeme říct, že tento dopad u nás byl pozitivní nebo negativní, a nemá cenu ho teď rušit.
Prosím, abyste se přihlásili svými kartami. Počkáme, až se nám počet ustálí... Vypadá to, že se počet ustálil. Zahajuji hlasování.
Minulý týden jsme tady vedli debatu, už nevím, kdo to byl. Pokud skutečně to zařízení nefungovalo, tak z jednacího řádu podle zákona se hlasování opakuje.
Já myslím, že ta věta musí zaznít na mikrofon. Vzhledem k tomu, že panu poslanci Holíkovi nefungovalo zařízení, a já nemám žádný důvod mu nevěřit, zpochybňuji proto hlasování.
Já děkuji. Hlasování tedy bylo zpochybněno z důvodu nefunkčnosti hlasovacího zařízení. Opakuji, že budeme opakovat hlasování o zamítnutí předloženého návrhu. Nedohodli, dobře.
Takže ve smyslu našeho pátečního rozhodnutí - tedy vašeho, já s tím nesouhlasil, ale podřídil jsem se většině - pan předsedající teď správně nechává okamžitě hlasovat znovu o věci. Nikoliv o zpochybnění. Jestli je to jinak, pojďme se tedy dohodnout, jak to správně má být. Jestli se pamatujete, tehdy jsem byl nařčen z toho, že komunisti nedodržují zákon.
Je krajně nepravděpodobné, aby nefungovalo přesně jenom jednomu poslanci hlasovací zařízení. Stejně jako minule. Zkrátka tam může opravdu dojít k tomu, že je někdo chybně přihlášen, nebo je tam jiný problém. My nejsme schopni to prokázat. Tady musí existovat nějaká objektivní porucha toho zařízení. My jsme to skutečně zkoumali v ten pátek.